Milí kolegové, prosím, nechte pana předsedu Stanjuru dohovořit.
Když to chystáte dva a půl roku, jak říkal pan premiér, tak jste měli dostatek času si to vyříkat jindy a ne těsně před hlasováním ve třetím čtení. No nezlobte se na mě, neutrální stanovisko není zásadové. Není přece složité se rozhodnout pro nebo proti. Co je to neutrální? Opravdu tomu nerozumím. A k té debatě, která tady dneska probíhá asi poslední hodinu. Tak pan premiér označil návrh kolegy Plíška za bílého psa a že to není podstatné. Ale proč ta vášnivá obhajoba ze strany paní ministryně? A paní ministryně říká: Už tady máme rozhodnutí ohledně Řecka a já vás musím upozornit na rizika. A je to posunutá interpretace. Samozřejmě kdybychom to schválili, tak si někdo může stěžovat a někdo by posuzoval, zda ta opatření jdou, nebo nejdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení rovného zacházení s uchazeči a zásady transparentnosti.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.
Stanovisko nedoporučující.
Kdo je proti návrhu?
Stanovisko doporučující.
Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
To je ten vyjmutý na základě požadavku pana poslance Jana Farského a týká se podmínek účasti v zadávacím řízení. Stanovisko souhlasné.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Nyní jdeme na hlasování v devátém kroku A109, to je ten, který jsme rovněž vyčlenili. Stanovisko souhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Stanovisko souhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.
Stanovisko nedoporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavera, po něm pan poslanec Koubek, po něm pan poslanec Farský.
Hezké a příjemné dopoledne. Ano, my jsme ti, kteří na ten zákon čekáme. Bohužel už víme, že pro letošní rok v podstatě musíme vysoutěžit co nejdříve veřejné zakázky podle starého zákona, abychom vůbec do konce roku nějaké stavby udělali. Chci se paní ministryně zeptat, jak je to s prováděcími předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek, jestli budou včas. Ten zákon by měl být jednoduchý, ale bohužel není. A protože drtivou většinu děláme zakázky malého rozsahu, tak věřím, že tam to bude určitě všechno vysvětleno.
Děkuji panu poslanci Paverovi.
Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že by bylo dobré, abychom je měli stále na paměti. Paní ministryně od samého začátku tento pozměňovací návrh odmítala. Cituji: "Jedná se o návrh, který je v rozporu s evropským právem. Jedná se o rozhodnutí soudního dvora Řecka, o již uzavřený judikovaný případ. Soud rozhodl, že takové opatření je nepřiměřené. Nelze automaticky zakazovat účast ve veřejných zakázkách těm dodavatelům, které vlastní například člen vlády." Konec citátu. Tak už možná i zaznělo, že se nejednalo o rozhodnutí soudního dvora Řecka, že to byl ve skutečnosti výnos Evropského soudního dvora. Ale to není tak podstatné. I z tohoto důvodu já osobně tento pozměňovací návrh pana kolegy Plíška podpořím. Je ovšem až vtipné, smutně vtipné pozorovat, jak se tady vlastně během dnešního dne mění rétorika. Ne. Ta debata se posunula někam jinam. Už to není problém. Věcně to není problém. Ale ono to patří do jiného zákona. Vyplývá mi z toho jedno jediné. Pan premiér Sobotka nemá rád potíže. Poslanci sociální demokracie si užili čtrnáct dní opojný pocit, jaké je to být hrdiny, a na dnešek se z toho vyspali. A z dnešního vystoupení pana premiéra Sobotky mi dovolte parafrázovat to, že jsou údajně tímto pozměňovacím návrhem pana kolegy Plíška nepatřičně smíchány dohromady dva zákony - zákon o veřejných zakázkách a zákon o střetu zájmů, který tady také projednáváme. Pan premiér prohlásil, že to strana prokáže, až se za měsíc bude hlasovat o zpřísnění zákona o střetu zájmů. Pane premiére, jste nedůvěryhodný. Všichni víme, že se z tohoto hrdinného postoje za ten měsíc zase vyspíte. A nebude opět nic.
Děkuji panu poslanci Koubkovi.
Dostali jsme se do horších čísel, než jaká byla v roce 2010, v době, kdy na základě i tohoto údaje Evropská unie pozastavovala financování z evropských programů. Teď přicházíme k druhému rozvolnění.
Z informací, které mám, tak jediné trestní řízení se vede pro přestupek, a to směrem k čínskému občanovi, který právě měl proti čínskému demonstrantovi sebrat tibetskou vlajku. A uvidíte sami, že ta opatření a uzavírky byly velmi obdobné, a dokonce bych řekl, že v některých případech v minulosti byly ještě rozsáhlejší. Můj závěr. Každý exces, který bude případně ještě dohledán, je potřeba vysvětlit. Pokud bude dohledán konkrétní viník, tak je potřeba ho označit a potrestat. Já bych moc poprosil, abychom v těchto konstatacích byli opatrní. To není směrem k vám, paní kolegyně. Vy jste se toho teď samozřejmě, nechci říct, nedopustila.
Děkuji. Paní poslankyně položí doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Tak já respektuji to, že se o tom ještě budeme bavit, a vítám to. To je pro mě dobrá zpráva. Já chápu, jak je to složité. Na druhou stranu je naším úkolem upozornit na to, co není v pořádku. Doufám, že proto, že se ptám, tak že nedopadnu jako ten student z Vinohrad. Takže tuto roli bych potřebovala také objasnit.
Děkuji a poprosím pana ministra o reakci.
Já jsem byl svědkem toho, jak před nedávnou dobou jeden mladý člověk říkal, že ho zbili tuším Romové, pořádaly se demonstrace na jeho podporu, aby se po půl roce zjistilo, že to vůbec nebyla pravda. Myslím, že všichni potřebujeme policisty, aby byli ochotni a schopni bojovat za tento stát se zločinem, aby cítili elementární oporu tohoto státu. Od toho jste v minulosti zřídili Generální inspekci bezpečnostních zdrojů a já jsem ten poslední, kdo chce rozporovat její činnost. Takže určitě se o té věci budeme bavit. Já vám tady slibuji, že do úterka nejpozději dostanete obsáhlou zprávu k celé věci včetně fotodokumentace. A panu děkanovi jsem se osobně omluvil za neobratnost policistů, kteří, když se jdou zeptat na školu, jestli tam nevnikli cizí lidé, tak tu otázku mají klást nejpozději ve vrátnici, nemají chodit do vyšších pater a nemají zbytečně svou činností obtěžovat na akademické půdě.
Děkuji. A nyní dávám slovo panu poslanci Kalouskovi, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra vnitra.
Vážený pane ministře, 29. března byla na Hradčanské náměstí svolána řádně ohlášená a magistrátem povolená pokojná demonstrace za účelem ochrany lidských práv v Číně, konkrétně v Tibetu. Po příchodu na místo se demonstrující dozvěděli a zjistili, že příchod na Hradčanské náměstí je zahrazen a že bezpečnostní riziko, které někdo vyhodnotil, bylo překlopeno do dopravně inženýrského opatření podle zákona o Policii České republiky a Policie České republiky uzavřela Hradčanské náměstí, čímž omezila shromažďovací právo občanů České republiky. Já bych chtěl velmi poprosit, kdybyste nám mohl říct, jaké konkrétní riziko - ne že tady nějaké bylo a někdo to vyhodnotil - ale jaké konkrétní bezpečnostní riziko bylo shledáno tak vážným, že kvůli němu muselo být potlačeno ústavní právo shromažďovací. Kdo konkrétně o tom rozhodl. A jenom bych chtěl připomenout, že když tady byl pan prezident Obama a řada jiných významných návštěv, tak Hradčanské náměstí samozřejmě uzavřeno nebylo. Takže to muselo být nějaké opravdu výjimečné riziko. Takže já prosím o tyhle odpovědi, pane ministře, a prosím, aby byly velmi konkrétní. Kdo konkrétně rozhodl, jaké riziko, kdo to vyhodnotil a proč.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Já doufám, že tohle je jeden z parametrů, který to ukazuje. Především je podle mého názoru důležité, že vláda se snaží důsledně plnit program tak, jak jsme se na něm dohodli v rámci programového prohlášení vlády, a snažíme se zlepšovat parametry, pokud jde o nastavení pravidel pro fungování veřejného sektoru, pro fungování politiky. Jsou některé zákony, které už leží delší dobu v Poslanecké sněmovně, a já bych možná využil tuhle interpelaci k tomu, abych i apeloval na Poslaneckou sněmovnu, abychom urychlili jejich projednávání. Chci zmínit zákon, který nastavuje přísnější pravidla pro kontrolu financování politických stran včetně zřízení speciálního úřadu, který by tuto věc měl na starosti, tak jak nám to doporučuje i mezinárodní výbor GRECO, který se zabývá touto oblastí. Zatím ta novela nebyla schválena, ale vláda už ji předložila před dlouhou dobou. Opět ta novela byla předložena a už delší dobu leží tady v Poslanecké sněmovně. Do Parlamentu vláda poslala novelu zákona, která zavádí registr konečných vlastníků, to znamená, bude tady možnost ověřit konečné vlastníky u firem v rámci registru, který tuším povede Ministerstvo spravedlnosti. Takže to je další důležité opatření, které se udělalo. Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh tentokrát, který se týká registru smluv. Ministerstvo vnitra pracuje na tom, aby bylo možné během letošního roku tento registr smluv spustit. Aby finanční úřady měly nástroj, jak zjišťovat původ majetku. Systémově pokládám za důležitý také zákon o státní službě, který Česká republika dlouho neměla. My jsme ho prosadili. Ten systém se začíná organizovat už na základě principů, které opět platí v civilizovaných evropských zemích. To znamená, konají se výběrová řízení na všechny vedoucí pozice ve státní správě a předpokládám, že to povede k tomu, abychom měli profesionální a nestrannou státní správu v příštích letech. Ale samozřejmě je velmi důležité, aby si veřejná správa počínala transparentně. Já jsem rád, že většina ministerstev a úřadů ještě předtím, než začne fungovat registr smluv, tak už zveřejňují smlouvy, zveřejňují objednávky v určitém rozsahu, a jsem také rád, že vláda nemá žádné skandály, které by se týkaly uplatňování zákona o zadávání veřejných zakázek v rámci mandátu vlády.
Děkuji panu předsedovi vlády. Tentokrát to bude interpelace pana poslance Martina Novotného ve věci jednání s Evropskou komisí o ekologických parametrech staveb.
Vážený pane předsedo vlády, výstavba dálnic a rychlostních komunikací je jednou z priorit vaší vlády v programovém prohlášení v kapitole Doprava a má samozřejmě strategický význam i pro další rozvoj naší země a úroveň prosperity ekonomiky. Jakkoli řada poslanců včetně mě na toto riziko dlouhodobě předem upozorňovala, nechci se v této otázce vracet do minulosti, zajímá mě především širší současnost a budoucnost. Jde přitom o natolik strategické téma, že si nepochybně zaslouží při zahraničních jednáních angažování vrcholných představitelů vlády, ministrů a přímo premiéra. Je tedy potřeba vrcholná reprezentace. Chci se vás proto zeptat, zda a s kým z Evropské komise a orgánů Evropské unie jste na toto téma dosud jednal vy osobně a s jakým výsledkem. Na jaké úrovni probíhá jednání Ministerstva dopravy a jaké kroky vy osobně a vláda v této věci realizujete nyní a budete činit v nejbližší budoucnosti s cílem aby problém EIA neznamenal skutečně stop pro realizaci strategických dopravních staveb v naší zemi?
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji. Stát od té doby nebyl schopen zahájit jejich výstavbu. A když jsem žádal po Ministerstvu dopravy, abych dostal zprávu o tom, jak jsou ty stavby připraveny, tak zjišťuji, že nejenom že stát nedokázal zahájit výstavbu, ale stát ve většině případů ty stavby ani nedokázal připravit. Mezi tou stovkou staveb jsou stavby, které nemají vykoupené pozemky. Samozřejmě že EIA je něco, co je důležitou podmínkou pro to, abychom tyto stavby mohli připravit, dopřipravit a zahájit. To také asi příliš nepomohlo stabilitě z hlediska přípravy a tomu, aby Česká republika patřila mezi země, kde se daří stavět dopravní stavby v rychlém tempu. První věc, která se vyřešila, byla harmonizace zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. To kdybychom neudělali, tak jsme nevyčerpali loni peníze, které jsme měli a mohli vyčerpat na dopravní stavby. Já jsem rád, že se to z naprosté míry povedlo. Máme tedy harmonizovaný zákon o posuzování vlivu na životní prostředí.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře, zahajuji třetí jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. První interpelací je interpelace paní poslankyně Jitky Chalánkové na paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci rozdělování sourozenců při mezinárodních adopcích. Paní poslankyně Chalánková je omluvená, takže v tom případě tato interpelace propadá a dále o ní jednat nebudeme. Otevírám druhou interpelaci.
Děkuji, pane předsedo.
To je návrh, o kterém musíme hlasovat. Ale já vyčkám, dokud na tabuli nebude potřebné kvorum. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Ondráčka, abychom přerušili tuto interpelaci. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Další interpelací je interpelace paní poslankyně Jany Černochové na pana ministra financí Andreje Babiše. Otevírám rozpravu.
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, interpeloval jsem ministra kultury Daniela Hermana v souvislosti s rozhodnutím Ministerstva kultury vyškrtnout ze seznamu nemovitých kulturních památek Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Musím ocenit zejména to, že projevil jistou vstřícnost, když mě informoval, že ministerstvo jedná dokonce o určité nápravě.
Zajímalo by mě tedy, jak se k tomu vyjádřil čínský prezident. Jaký je váš osobní názor na tuto záležitost vzhledem k Číně?
Pan premiér se chystá na doplňující odpověď.
Nechceme, aby to bylo téma, kterému se budeme vyhýbat. My jsme vždy byli spojeni s tím, že akcentujeme téma dodržování lidských práv, a je to i součástí dialogu, který dnes vedeme s Čínou.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane premiére, moje interpelace se týká tématu, na které jste zde už byl interpelován, to znamená nových návrhů na změnu azylového systému, které předložila Evropská komise. Byli jsme ujišťováni, že nehrozí to, že by se o nich rozhodovalo na úrovni Evropské rady, což se potom nakonec vlastně stalo. Tak jak je to teď? A bude v této věci česká vláda dostatečně aktivní?
Prosím, máte slovo.
Děkuji. S tím se budeme muset také vyrovnat. Řada zemí zjišťuje, že to není dobrá metoda. Kde se kvóty realizovaly nebo kde se realizovalo přerozdělování, nevedlo to k nějakému dlouhodobě udržitelnému výsledku. Takže v těchto dvou oblastech budeme usilovat o změnu. Budeme se snažit vystupovat iniciativně.
Děkuji panu předsedovi vlády.
Postoj ke kvótám se změnil, jak sám říkáte. Je nebo byla by tentokrát česká vláda připravena připojit se k dalším zemím a tu žalobu podat?
Prosím, pane předsedo.
Samozřejmě že se může stát, že tato naše obranná taktika nebude úspěšná. To se může stát, pokud se nám nepodaří získat dostatek spojenců v rámci Evropské unie. Myslím si, že není velká ochota v rámci Evropské unie, a to ani u těch zemí, které prosazují kvóty, aby je prosadily způsobem, že bude přehlasována menšina zemí Evropské unie. Na to je to téma příliš závažné a to rozhodnutí je ve skutečnosti trvalé.
Takže toto je potřeba opravdu pohlídat.
Vycházíme ze zkušeností z celého světa i Evropy, kdy většina pobočkové sítě v Německu, v Rakousku je právě v rukou smluvních, tedy privátních partnerů. Já nemohu vyloučit, že občas nějaký soukromník zkrachuje.
Nyní dávám slovo panu poslanci Holečkovi, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra Dienstbiera.
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci zhoršující se situace v našem Ústeckém kraji. V říjnu minulého roku jste předložil určitou kuchařku k řešení problémů ve vyloučených lokalitách. Nejsem tak úplně přesvědčen, že by tato vaše kuchařka byla funkční. V poslední době přibývají další a další případy kriminální činnosti. Další nepěknou záležitostí je případ z Krupky na Teplicku, kdy se porvaly dvě romské rodiny, dokonce s noži a mačetami, tak jako v té písničce Pohoda od teplické skupiny Kabát. To jsou jen dva případy za tento týden.
Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.